Já také děkuji. Já si myslím, že nikdo není povinen, koho nezajímá tahle problematika anebo je tak přesvědčený o tom, že i kdyby slyšel, že se nám zdvojnásobil počet úmrtí v důsledku kouření, tak je mu to úplně jedno, protože on si bude prosazovat svoji nezávislost a svobodu podnikání, no tak pochopitelně má možnost opustit sál, ale nemusí tady rušit. Já už to nebudu opakovat a budu vždycky říkat tabákový nebo protikuřácký zákon, aby to bylo rychlejší na mikrofon. Ale nejenom toho. Jak Ústavní soud rozhodl, všichni víme. V druhém případě zrušil slova "svoje nebo", a to bylo v ustanovení zakazujícím požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky pro osobu, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a to z důvodu rozporu s právem na ochranu soukromí. Čili v podstatě vy si můžete říct, to jsou slovíčka. Ona to slovíčka nejsou, protože zpřesňují ten smysl. Ve zbytku Ústavní soud návrh zamítl. A jaký byl vlastně výsledek toho nálezu ve vztahu k tomu, co dneska řešíme a co řeší návrh, který už je známý jako Bendův návrh? Borise Šťastného, předsedu zdravotnického výboru, který dlouhá léta prosazoval, ale nepodařilo se mu to prosadit, zákaz kouření. To je první závěr nálezu Ústavního soudu. Kuřárny jsou prostředkem, který nechrání zdraví populace a nezajišťuje vynutitelnost zákona ani přibližně srovnatelně jako úplný zákaz kouření ve stravovacích zařízeních. Současně jsou nákladnější i náročnější pro provozovatele stravovacích zařízení, kteří jsou pak vystaveni větší míře možných sankcí ze strany státu za nedodržení přesných technických i funkčních podmínek zřízení kuřáren. Úplný zákaz kouření představuje standardní řešení, jež ostatně není nijak výjimečné ani v jiných zemích. Zde dokonce Ústavní soud i upozorňuje, že může dojít ke kontroverznímu účinku, který si předkladatelé novely vůbec nepředstavovali, nebo pokud ano, tak ho podcenili, že to může být nákladnější a náročnější pro provozovatele stravovacích zařízení. Zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb se dotýká významné části obyvatel tím, že je nutí přizpůsobit mu své návyky, ať už se týkají jen jich samotných, nebo přesahují do jejich sociálních vztahů. Aniž by byla zpochybňována skutečnost, že kouření má negativní vliv na zdraví, osoby dotčené tímto zákazem jej mohou vnímat jako zásah do svého životního stylu a přisuzovat mu určitou symbolickou hodnotu, pokud jde o vyjádření míry svobody jednotlivce v dnešní společnosti. A to samozřejmě jsou všechno, a tady to nebudeme nijak popírat, Ústavou chráněné statky, hodnoty, zájmy. Otázka tedy zní, zda by bylo možné dosáhnout účelu zákonné úpravy i bez toho, aby byla možnost kouření vyloučena v celém vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. V případě osob nacházejících se ve vnitřním prostoru provozovny nelze požadované ochrany před pasivním kouřením dosáhnout jinak než tím, že v tomto prostoru nebude možné kouřit nebo že dojde k rozdělení tohoto prostoru tak, aby se kouřilo jen v jeho části. Otázkou tak zůstává, zda oddělení prostoru lze považovat za řešení, které je z hlediska sledovaného cíle přinejmenším srovnatelně efektivní jako úplný zákaz kouření. Takovéto řešení však není způsobilé zcela zamezit negativním účinkům kouření osob, které by tento prostor využívaly. A Ústavní soud uvádí: Ani v takovémto případě totiž nelze vyloučit, že v určité míře bude vždy docházet k pronikání kouře do jiných prostor provozovny. Nepůjde přitom jen o úklid mimo dobu, kdy se v ní kouří. Zdraví zaměstnanců ve stravování je v kuřárnách poškozováno i v případě, že je v nich dodržován zákaz obsluhy. Přestože totiž platí, že se v takovém prostoru zaměstnanec nesmí zdržovat při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří, zaměstnanec inhaluje zplodiny i tehdy, když už se v něm nekouří, například při úklidu této místnosti, a to i po delší době, neboť tabákový kouř přetrvává ve zdech či bytových textiliích umístěných v těchto prostorách. Musejí mít naopak možnost se účastnit společenského života bez toho, aby jejich zdraví bylo ohrožováno. Na tytéž skutečnosti ostatně poukázal i německý Spolkový ústavní soud. Spolkový ústavní soud opakovaně zdůraznil ústavní neproblematičnost paušálního zákazu kouření, tak jak třeba platí v sousedním Bavorsku. Tady opravdu ty stejně účinné varianty s výjimkou té, kterou jsem tady kriticky za použití argumentace z nálezů Ústavního soudu okomentovala, k dispozici nejsou. Čili touto optikou proporcionality Ústavní soud posuzoval ty dvě hodnoty chráněné našim ústavním pořádkem. Současně jsou nákladnější i náročnější pro provozovatele stravovacích zařízení, kteří jsou pak vystaveni, jak jsem již výše uvedla, větší míře možných sankcí ze strany státu za nedodržení přesných technických i funkčních podmínek zřízených kuřáren. Ústavní soud proto neshledal, že by umožnění kuřáren bylo opatřením, které by umožňovalo dosáhnout stejně efektivně cíle, jaký sleduje napadená zákonná úprava při méně intenzivním zásahu do vlastnického práva fyzických osob dotčených zákazem kouření ve vnitřním prostoru provozoven stravovacích služeb. Úplný zákaz kouření přestavuje standardní řešení, jež ostatně není nijak výjimečné ani v jiných zemích, opakuje Ústavní soud. Jedná se pouze o doprovodnou aktivitu hostů, kterou by některý provozovatel byl ochoten ve svém zařízení strpět a jiný nikoliv. Veřejně dostupné statistiky jsme už tady četli. Ty nám opravdu nedávají žádné důkazy o tom, že by došlo k nějakým alarmujícím skutečnostem.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Jelikož v obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůt, a to o 20 dní, tak nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty na projednání na výborech. Kdo je proti? V hlasování číslo 137 bylo přihlášeno 147 poslanců, pro bylo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat, lhůtu jsme tedy prodloužili. Děkuji zpravodaji a navrhovateli a zavírám tento bod a posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jestliže minule jsem byl stručný, teď budu ještě stručnější. Toto je vše, co je potřeba změnit v jiných zákonech proto, aby ta navrhovaná nová úprava dobře do nového právního řádu zapadla. Ale myslím, že to bude předmětem dalších debat.
Já se omlouvám, že to říkám takhle trošku lidově a bez citace paragrafů příslušného občanského soudního řádu, nicméně o tom bude další diskuse.
Tak já také děkuji. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Nevypadá to, že by se mi někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím.
Tak já s dovolením navrhuji prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dní.
Tím byla znovu otevřena rozprava. Paní poslankyně Levová. Stačí, když na mě zvednete ruku. Já si znamenám návrh na zamítnutí, budu ho považovat za zdůvodněný, a ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nevypadá to, tedy rozpravu končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?
Já se pokusím reagovat jenom stručně opravdu v technické poznámce na některé podněty, které tady přednesla paní kolegyně Válková. A pokud jde o nápoje, tak to je: na povolení personálu si mohou vnášet kuřáci. Pokud personál bude mít problém s tím, že kuřáci si vnášejí, ale neodnášejí, tak to prostě nepovolí a oni si to nebudou ani vnášet. A nebudou mít co odnášet. Tam přece kuřáci budou, budou tam kouřit, a proč by tam šel nekuřák, když tam nebude obsluhován a bude tam zakouřeno? To přece také není relevantní argument. V kompletním prostoru, prostě kuřárny tam neměli. Takže já si myslím, že těch zařízení bude spíš méně než více a budou to spíš podle mého názoru venkovská zařízení, o kterých jsem tady mluvil už posledně.
Pan poslanec Ferjenčík fakticky.
Děkuji za slovo. Mě jenom nadzvedla ta zmínka paní kolegyně
Děkuji. A za druhé, pokud jde o insolvence, právě tam potřebujeme, pane poslanče Ferjenčíku prostřednictvím pana místopředsedy, tam potřebujeme dost času, víte?
Děkuji.
Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi jenom pár poznámek v obecné rozpravě. Jsem rád, že paní profesorka tady uvedla právě poměrně dokonalý rozklad toho výsledku Ústavního soudu. Prostě to není možné, protože on má dáno, že jeho provozovna je kuřácká.
Ten návrh je tady evidován a samozřejmě o něm budeme hlasovat. Teď fakticky pan navrhovatel, pan poslanec Benda.
Každá svobodná osoba může konat to, co není zákonem zakázáno. Tady jenom prolamujeme, že to není ze zákona zakázáno, ale jinak samozřejmě stejně jako si můžu zakázat kouření ve svém bytě svým návštěvám a neplyne z toho, že nemám v zákoně řečeno, že smím zakázat v bytě, tak můžu své návštěvě říci "u mě doma se nekouří", tak samozřejmě tak můžu učinit i v provozovně a samozřejmě se to tak dělo i v minulosti a neměli jsme to upraveno zákonem. Takže jenom státní moc smí dělat to, co jí zákony povolují. Každý svobodný občan smí dělat vše, co mu zákony nezakazují.
Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji, proč Piráti v drtivé většině podporují posun tohoto zákona do dalšího čtení. Nám to prostě hlava nebere, proč to těm lidem zakazovat.
Další námitka, která zazněla, byla ta, že novelou jsou navrhována nová práva a povinnosti v souvislosti se stavebně technickým zabezpečením tzv. odlehčovacích komor. Jenže nikdo neví, jaká budou ta stavebně technická opatření, na která se pak vázaly další povinnosti provozovatelů. Ona nemá povinnost převzít splaškové odpadní vody. Nejsou na to kapacity. Výsledkem tedy, jak jsem řekla, bylo zamítnutí novely a já před vás předstupuji z pozice zpravodajky Senátu a pověření mého předložení výsledků projednání návrhu a žádám Poslaneckou sněmovnu o zvážení a přehodnocení původního souhlasu s jejím přijetím.
Děkuji, paní senátorko. Není tomu tak. V tom případě má slovo paní poslankyně Balcarová, která je první přihlášenou do rozpravy a zatím také poslední přihlášenou.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o novele, kterou jsme tady měli v Poslanecké sněmovně a která se nám vrátila zamítnutá ze Senátu. Takže to je jeden problém, který bych tam viděla. My jsme při třetím čtení tento návrh nepodpořili, Piráti se zdrželi, a stejně tak ani v tuto chvíli určitě tuto novelu vodního zákona nepodpoříme.
Také děkuji.
Já jsem, pane předsedající, zmáčkl to tlačítko technické připomínky, ale ono to asi bude stačit.
Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.
Já si dovolím stručně zareagovat ještě před hlasováním. Další věc je to, že momentálně s Ministerstvem zemědělství chystáme velkou novelu vodního zákona. Toto byla opravdu jenom ta malá transpoziční, ale chystá se velká novela vodního zákona, která by měla reagovat na sucho, já už jsem o tom tady hovořil, měla by určitě do konce letošního roku být předložena vládě. Bude zásadní právě z hlediska boje se suchem. Tam můžeme, a samozřejmě odstraníme ty drobnosti. Takže já bych vás znovu chtěl poprosit, abyste podpořili to znění tak, jak prošlo třetím čtením 11. dubna.
Také děkuji. Paní senátorka si nepřeje závěrečné slovo, v tom případě budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Končím tento bod.
A co je lepší tedy pro toho zaměstnavatele - mít dlouhodobě nemocného člověka, anebo mít alespoň třeba těch pět dní mimo tu nemocnost?

Děkuji, paní poslankyně. Dále v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Richterová. Připraví se pan poslanec Juříček. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručný postoj za pirátský klub. My jsme už dnes zdůrazňovali, že nám také přijde, že není fér, když si člověk hradí nemocenské pojištění a potom právě v průběhu toho prvního týdne nemoci, který je nejčastější, že je člověk nemocný jeden týden, zůstane zcela bez příjmu... tedy zůstane bez příjmu první tři dny a ty druhé dva dny vlastně s velice výrazně sníženým příjmem. Věříme, že stále ještě lze dodržet její zavedení. Takže shrnuto a podtrženo, rozhodně nechceme, aby lidé chodili nemocní do práce, aby stoupaly další sekundární náklady. Doufáme, že ve druhém čtení budeme moci věcně prodiskutovat skutečně to nejlepší nastavení systému pro všechny strany.
Na řadě je dále v obecné rozpravě poslední zatím přihlášený pan poslanec Juříček.
Ale musím říct několik argumentů a nebudou to žádný jako filozofický kecy, který tady často slýchávám. Já samozřejmě rozumím, že teď musíme poskládat nějakým způsobem vládu a že to jsou nějaké ústupky. Ale toto je zrovna ústupek, který není ústupek vůči podnikatelům, to je především ekonomický problém celé České republiky. A hned to vysvětlím. Dneska máme zhruba 260 tisíc volných míst. Nestačíme vyrábět. Takže vy vlastně tři dny ani nevíte, co s nimi je. A teď hovoříte o tom, že to poškodí podnikatele. To je problém celé ekonomiky a celého národohospodářského plánování a řešení a ekonomiky jako celku. A hned vám to vysvětlím. To je jeden faktor. Takže co z toho vyplývá? To znamená, to je minimálně 40 až 50 tisíc lidí k těm 260 tisícům lidí, kteří dnes chybí, a my nestačíme a odmítáme zakázky, protože nemáme lidi. Takže to je ten největší problém. A to, že to bude stát zdravotní pojišťovnu, no tak to je samozřejmé, protože někdo to musí zaplatit. No, opravdu je to neuvěřitelně nesmyslný koktejl. Děkuju za pozornost.
Faktickou poznámku můžeme stihnout do 19. hodiny.
Oni mají ten pocit, že to je prostě... A toto je jenom další krok, jak v těch lidech toto posilovat. A v elektronické době, kdy máme kamerové systémy, chytré mobily a tak, tak dávno už měl být zavedený nějaký systém kontroly.
Ale vraťme se k tomu tématu kouření. Předpokládám, že řada z vás byla ve Velké Británii.
Tak já také děkuji. Mám tady ještě nějaké faktické poznámky, takže prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče.
Já bych zareagoval na předpředřečníka. Já jsem poslouchal jeho vyjádření a já jsem tomu moc nerozuměl. Já jsem tomu rozuměl tak, že si popletl veřejný prostor a domácí prostředí. Protože doma si můžete pít a kouřit, jak chcete. A nevím, jestli někdo má doma hospodu a restauraci. Pokud to tak má, tak je to klub a tam si můžete dělat asi také, co můžete a co chcete. Takže nezaměňovat domácí prostředí a veřejný prostor, který můžeme regulovat.
Tak já také děkuji.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom stručnou reakci podle jednacího řádu na pana poslance Hájka. Ano, ve Velké Británii to dodržují. Když si vezmeme ty příklady jenom tam, kde ta represe je, tak budeme nejrepresivnější zemí v rámci Evropské unie. A jsem přesvědčen, že pro mnohé z nás není ten cíl.
Mám tady další faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
Je rozdíl mezi veřejně přístupným prostorem a veřejným prostorem.
Já také děkuji.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já to jenom doplním přesnou definicí z Wikipedie: Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti. Pozor teď: Typicky vlastněné veřejností, to je státem nebo obcí. Prosím vás, nechte privátní vlastníky, aby si ve svých prostorech určovali režim. Logické je, aby ten prostor byl označen, jestli je kuřácký, nebo nekuřácký. Je to docela jednoduchý princip a na základě tohoto principu to může fungovat.
Tak já také děkuji. Prosím, pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Dolínek.
Já navážu na své dva kolegy. Hospoda, která patří někomu, není žádný veřejný prostor. Do hospody můžete buď jít, nebo tam nemusíte jít. Veřejný prostor je nemocnice, škola a podobné prostory. Čili nestrašte tady tím, že se jedná o nějaké veřejné prostory. Ta hospoda někomu patří, je to v jeho majetku a on si má sám určovat, jaké jsou tam podmínky nebo nejsou.
Skončily tak, že přestože to byli soukromí provozovatelé, byli v obecních prostorech. Budeme definovat v tomto zákoně, že kdo si pronajme od obce či od státu restauraci, bude mít zákaz tam kouřit? Půjdeme do těchto definicí? Není tomu tak. Nedělejme nové problémy! Anebo se dostaneme do té absurdity, že opravdu začnou městské části, obce, města dávat podmínku ve výběrovém řízení.
Já také děkuji. Prosím paní poslankyni Válkovou, připraví se pan poslanec Klaus.
Protože pak skončíme přesně, jak velice dobře tady vyjádřil přede mnou pan poslanec Dolínek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Tak jestli budeme tímhle způsobem předvádět české veřejnosti, jak se hádáme o těch nejdůležitějších věcech a ty skutečně důležité necháváme stranou, tak pěkně děkuji. Já už tedy končím také v této diskusi, protože si myslím, že začíná nabírat přesně ten směr, který jsme nechtěli.
Já také děkuji.
Paní poslankyně, vaším prostřednictvím, nechte diskutující, aby ubírali diskusi, jak oni uznají na vhodné. Na pana Dolínka bych zareagoval: No právě, tak to nechte na nich!